Už tady leží od června minulého roku tento náš návrh, který podepsalo 77 poslanců napříč politickým spektrem. Proto vás tedy žádám o pevné zařazení tohoto bodu dnes jako první bod po již pevně zařazených bodech a prosím, abyste tomu dali svoji podporu nejenom verbálně v médiích, ale právě i tímto činem hlasování.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Za druhé bych řekl, že máme zákon o týrání zvířat. Můžeme ho trošku zpřísnit, ale není nutné přijímat další podle mého názoru. A velice těžko se uplatňuje. Často ta zvířata, chudáky, není kam dát.
Děkuji. Pan poslanec Holomčík v rozpravě, připraví se paní poslankyně Valachová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl říct jenom dvě věci. Za prvé stanovisko poslaneckého klubu pirátské strany. Takže za pirátský poslanecký klub můžu říct, že tento návrh podporujeme. A druhá věc, která s tím malinko souvisí. Tímhle návrhem ta práce nekončí. A je to vlastně poměrně jednoduchá logika. Budu strašně rád, pokud to padne na úrodnou půdu.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
A nyní tedy, čeho by se to mělo týkat. Také se zpřísní povinnosti chovatele každé feny vést evidenční list štěněte, zvýší se sankce a také se zpřísní ve vyhlášce podmínky chovu a rozmnožování psů a koček. Také se zavede vzor evidenčního listu štěněte. Opět se zvýší sankce. Tolik tedy z mé strany a ještě jednou děkuji předkladatelům za ten počin, protože si myslím, že to není jenom společenská objednávka vyplývající z nějakých nejmenovaných novin, ale je to vážná věc a měli jsme se jí zabývat už dávno.
Má prosím někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova?
Děkuji za slovo. Já jenom velice stručně. Děkuji za slova podpory i za už případné výtky, které tady zazněly. Samozřejmě je to k diskuzi.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má prosím někdo jiný návrh na garanční výbor? Nemá. Zahajuji hlasování. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru? Ano, pan poslanec Volný.
Vaši výzvu skutečně vyslyšel ministr vnitra a já mu s přednostním právem dávám slovo.
Dokonce jsem ho při začátku schůze zdravil. Pouze jsem odešel k lavici předsedy klubu ODS a diskutovali jsme o stejné věci. Takže to není o tom, že bych někam odcházel. Takže jestli vám to takto stačí. Já se nechci pouštět do detailů, protože mám nějaké informace o tom, jaké důkazy byly z té francouzské strany předvedeny.
Nejprve tedy návrh, tak jak jej předkládá grémium. Není námitka proti tomu, že bychom hlasovali o celém návrhu z grémia jedním hlasováním? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Dále je zde návrh pana místopředsedy Okamury na zařazení nového bodu a jeho následné pevné zařazení. Ten bod jsem si poznačil jako projednání pozice České republiky k suverénnímu státu Venezuela. Kdo je proti? Pardon, to jsou body. Abychom je zařadili zítra jako postupně třetí, čtvrtý, pátý a šestý bod zítřejšího jednání. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové, která navrhuje zařadit tisk 214, novelu trestního zákoníku, jako první bod po pevně zařazených bodech dnes. Kdo je proti? Kdo je proti? Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu. Jako první otevírám bod číslo Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera
Mandátový a imunitní výbor zahájil projednávání žádosti policejního orgánu na své 20. schůzi, která se konala dne 18. prosince loňského roku, a usnesením číslo 86 přerušil projednávání této věci.
Protože jak říkám, náklady na správu této daně versus příjmy, inkaso do státního rozpočtu také pro tuto daň to příliš pozitivní poměr není. To je jeden ten důvod, proč velmi podporuji, abychom nešli cestou výjimek, ale zrušili daň z nabytí nemovitosti jako takovou. Asi se shodneme, že nenajdeme jiné aktivum nebo jiný cenový index, který by v posledních letech tak dramaticky rostl a měl opravdu zásadní a výrazné dopady do společnosti. Pro řadu poměrně velkých skupin našich spoluobčanů se stává vlastnické bydlení zkrátka nedostupné z důvodu toho, jakým způsobem se trh nemovitostí vyvíjí. To je myslím celkem jasné. V České republice se zkrátka málo staví. Samozřejmě k tomu přispívá i řada regulací na té místní úrovni, kde různé aktivistické skupiny zkrátka, než aby se stavělo, tak jakoukoliv výstavbu zablokují. Čili ten převis poptávky nad nabídkou je samozřejmě dlouhodobý problém. Ten tady nevyřešíme od stolu. Dramaticky se musí liberalizovat územní plánování. Něco se musí stát i s měnovou politikou, která se má dostat postupem času do normální situace. Ale nemáme žádný nástroj, kterým bychom tu situaci dokázali řešit okamžitě. Proto si myslím, že je velmi rychlým a dílčím řešením, dílčí pomocí, která samozřejmě nevyřeší ten strukturální problém nedostatku nemovitostí a jejich vysokých cen, tak alespoň dílčím způsobem můžeme pomoci těm méně bohatým, těm zástupcům střední třídy, pořídit si vlastní bydlení, když alespoň stát při takovéto situaci, při takovýchto cenách nemovitostí alespoň odpustí těm, co si je kupují, daň, kterou dneska vybírá. Takže velmi apeluji na Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila tento návrh. Je to svým způsobem sociální opatření, které má alespoň dílčím způsobem pomoci lidem dostat se k dostupnosti vlastnického bydlení, které podle mého názoru kultivuje vůbec vlastnické bydlení jako takové, kultivuje vztah člověka k majetku a k tomu, co ho obklopuje. Jak už jsem říkal, já také nemám rád výjimky v zákonech. Já bych také byl velmi rád, kdyby byla zrušena celá daň z nabytí nemovitosti jako taková. Toto je pokus další. Věřím, že třeba nalezneme teď u vás více hlasů. To znamená, že by to zasáhlo zejména mladé rodiny a mladé páry, které si kupují první nemovitost, a každá koruna, kterou při této koupi ušetří, je pro ně samozřejmě zcela zásadně důležitá a povede k tomu, zda si vůbec budou moci to vlastnické bydlení dovolit, nebo přispěje k tomu, že vedle té dramatické ceny nemovitostí, které dneska máme, ušetří alespoň na nějaké vybavení toho bytu. Myslím si, že je to, byť je to výjimka v tom zákoně, tak si myslím, že tím pomůžeme velké skupině zejména mladých párů a mladých rodin, které budeme motivovat k tomu a umožníme jim, aby si pořídily v životě svůj první dům nebo svůj první byt. Děkuji za pozornost.
Ještě mám přihlášku k faktické poznámce pana poslance Vojtěcha Munzara.
Děkuji.
Ještě kolega Munzar s faktickou poznámkou.
Pro ně to není někdy tak zásadní problém. Jak jim to vyjde.
Ptám se, jestli ještě někdo do obecné rozpravy.
Myslím si, že v logice, pardon, pane... Myslím si, že v logice předchozího tisku, ale i budoucího si myslím, že i tento návrh bychom měli přikázat také výboru pro veřejnou správu.
Myslím, že ty namítané nedostatky zvládneme odstranit i tady. Děkuji paní navrhovatelce i paní zpravodajce za to, že nastínily nějaké ideové východisko. A prosím, propusťme tento návrh po možná už více než půl roce do výborů.
Děkuji panu poslanci Dominiku Ferimu. Nyní pan poslanec Tomáš Kohoutek, připraví se paní kolegyně Šafránková a potom kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, zaznělo tady hodně teorie, já bych rád uvedl trochu praxe a zdravého selského rozumu a pohled na to, co se děje v naší společnosti skutečně. Jsem z města Děčín v Ústeckém kraji. Ústecký kraj není jenom město Most, jak teď všichni určitě znáte, ale i město Děčín. "Za kruté týrání psa dostal muž vězení. Nutné obraně soud neuvěřil." "Místo podmínky, kterou navrhovala obžaloba, dostal u děčínského soudu Ondrej Hován za brutální týrání psa 21 měsíců natvrdo. Muž se proti nepodmínečnému trestu na místě odvolal." Úvodem bych chtěl poděkovat a smeknout před soudkyní okresního soudu v Děčíně, že našla tolik odvahy, že si i při současné platné právní úpravě dovolila, byť zatím nepravomocně, udělit nepodmíněný trest odnětí svobody. Řeknete si, proč takto reaguji na rozhodnutí soudu? Tento konkrétní skutek, který byl spáchán v mém rodném městě Pes Rony nevidí a má potíže s příjmem potravy. Psa musel mlátit a kopat, pes měl také rozříznuté ucho, zlomenou vrchní čelist a roztříštěnou spodní čelist. Jestli vám přijde normální, že někdo v dnešní době při současné platné právní úpravě zabije psa nebo ho zmrzačí tak, že je bez nohou, nevidí, a dostane podmínku - mně to bohužel patřičné nepřipadá. Nevidím rozdíl v tom, když někdo zmrzačí anebo zabije psa, kočku nebo člověka. Pro mě je to stejné. Myslím si, že možná je to ještě horší, protože ten člověk může vstát, může se bránit, může jít na policii, může podat trestní oznámení. Nebo si to, jak jsme byli svědky i v této ctihodné Sněmovně, někteří chtějí vyřídit venku. Tudíž se domnívám, že je jednoznačně nutné pustit tento zákon do druhého čtení. Můžeme doladit detaily, ale myslím si, že společnost a vývoj společnosti je takový, že je potřeba s tím něco dělat. Proto vám moc děkuju za podporu a budu se těšit na další spolupráci.
Děkuji panu poslanci Tomáši Kohoutkovi. Kolegyně Šafránková ještě chviličku posečká.
A samozřejmě ve výborech pak je možné o těchto věcech jednat a řekněme ten zdravý rozum do věci se pokusit vnést. My se snažíme tuhle věc řešit. Seznámili jsme se s peticí Stop sečení srnčat! na podvýboru pro životní prostředí. Chystáme kulatý stůl k tomuhle tématu na 2. dubna.
Nyní paní poslankyně Šafránková, připraví se pan kolega Marek Benda. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Úroveň a vyspělost společnosti se do velké míry pozná podle toho, jak přistupuje na obecné i konkrétní úrovni ke svým slabším a bezbranným členům, jedincům, k dětem, nemocným, zdravotně hendikepovaným a v neposlední řadě i ke zvířatům. Nejde jen o to, že se náš právní řád dívá jako na věc, ale zejména o to, jak poté ke zvířatům přistupuje společnost. Protože i v tomto případě platí stará dobrá zásada, že právo je minimem morálky, což zde konkrétně znamená zejména to, že psaný zákon dává společnosti signál, co je přijatelné, co je tolerovatelné a co nikoliv. Není pochyb o tom, že zvířata jsou živými tvory, schopnými pociťovat například bolest a utrpení. A je neudržitelné a neobhajitelné, aby toto působení bolesti, ať už se děje jakýmkoli způsobem, právní řád toleroval, jestliže o něm ví. Není snad pochyb o tom, že právní ochrana zvířat má být z výše uvedených důvodů vyšší než například u ochrany majetku. Nemluvě o tom, že způsoby chovu a metody tzv. křížení v těchto množírnách zakládají již mnohokrát potvrzené riziko narození jedinců s vrozenými vadami a nemocemi, a to v masovém měřítku, což je samozřejmě doprovázeno dalším utrpením těchto živých tvorů. Vše toto je často doprovázeno i falšováním veterinární dokumentace, a to s jediným cílem: maximalizace zisku provozovatelů těchto zařízení, která je z našeho pohledu zcela nepřijatelná.
Vážené dámy a pánové, návrh změny stavebního zákona má jediný cíl: pokouší se zjednodušit, urychlit režim územního souhlasu a urychlit alespoň některé stavební záměry. Na tomto návrhu se podílel také poslanec SPD Zdeněk Podal. To, co mě nemile zaráží, je stanovisko vlády, která k návrhu zaujala pouze neutrální stanovisko, a to s důvodem, že je prý návrh nekoncepční. Vláda není schopna zpracovat novelu stavebního zákona tak, aby byl jednoduchý, transparentní a urychlil stavební výstavbu, a to alespoň nad úroveň afrických zemí. Slyšíte dobře. Ve skutečnosti je stav ještě mnohem horší, protože Světová banka hodnotila i jiná kritéria než jen samotnou délku stavebního řízení. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku vyřizování stavebního povolení, je Česko s 247 dny dokonce až na 165. místě. Koncepce, systémová práce, to je primární úkol vlády, ministrů a jejich aparátů, za to si je občané platí. Stavařina, stavby investičních celků, rodinných domů nebo třeba vodohospodářských děl a komunikací, to je přece vizitka civilizované země. Až tady někdo řekne slovo makáme, ať si v pokoře prosím nejdříve připomene prostý fakt: Naše legislativa a práce byrokratů nás dostala ne na úroveň, ale pod úroveň rovníkové Afriky. A dokládají to čísla i Světové banky.
Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi.
Pěkné odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci. Já bych chtěla předkladatelům moc poděkovat za tento návrh, který tady dnes projednáváme, a chtěla bych vás velice požádat všechny o jeho podporu. A já si myslím, že toto je takový první krůček, první počin. Mluvila jsem s řadou lidí, kteří chtěli na svém pozemku zemědělcům postavit rybník nebo malou vodní plochu, a můžu vás ujistit, že je to naprosto nadlidský úkol. Nicméně si dovolím, když už mám slovo, tady upozornit i na další problémy, které je potřeba řešit a o kterých již opakovaně mluvíme. Byla jsem upozorněna zástupci Ministerstva zemědělství, že -
Prosím, respektujme, že mluví ve sněmovně ten, komu bylo uděleno slovo, a ostatní debaty přeneste do předsálí. Děkuji, pokračujte.
Byla jsem ujištěna, že existuje nařízení ministra, které z těch vlastníků toto, respektive ukládá finančním... odborům životního prostředí, aby tento poplatek nevybíraly, nicméně je v tom evidentně zmatek. Proto by bylo potřeba novelizovat i lesní zákon. Proto mě velmi zaskočilo to, s čím se na mě zemědělci v nedávné době obrátili. Chtěla jsem se zeptat, protože finanční úřady začaly uplatňovat vyšší daň z nemovitosti na tyto krajinné prvky, dokonce to proběhlo i v tisku. Já jsem připravena paní ministryni v té věci i interpelovat.
Děkuji paní poslankyni Vrecionové. Nyní s přednostním právem zpravodaj pan poslanec Martin Kupka.
Já jsem si dovolil přihlásit z místa a poodstoupit trochu z role zpravodaje vyjádřit svůj vlastní názor na projednávaný návrh zákona. Rád bych vás požádal rovněž o podporu. Jsem přesvědčený o tom, že když vymýšlí ministerstva možnosti finanční podpory, tak je na nás, abychom v tomto směru dokázali nabídnout podporu legislativní. Je to v zájmu toho, abychom se naučili lépe zadržovat vodu v krajině. Zároveň je to myslím nejenom vláda, ale politické programy všech politických uskupení. Rády zmiňují, jak se máme snažit o zjednodušování administrativy na všech frontách. Tohle je další konkrétní příklad, kdy ke zjednodušování administrativy dochází, a dochází k němu na správném místě. Dokonce bych si troufl říct, že významně víc než podle vyjádření současný předseda vláda. Také se snažím podrobně studovat závěry NKÚ jako člen kontrolního výboru a moje poznámka vůbec nesměřuje proti NKÚ jako instituci. Ani ten postoj ne. A pokud máme opravdu vynakládat významné finanční prostředky, pouštět se do změny Ústavy a do změny zákonů, pak to takovou analýzu vyžaduje. Všechny ty změny, které máme na stole, ale nepřinášejí zároveň škrtnutí celé řady opakovaných kontrol a zavedení nějakého rozumného řádu do toho, jakým způsobem jsou pak v mnoha triplicitách kontrolovány jednotlivé instituce. Tedy jenom rozšiřují pravomoci, ale neřeší způsob, jak systém kontrol zefektivnit.
Děkuji. Zaznamenal jsem návrh na zamítnutí všech tří bodů, kterými se nyní zabýváme ve sloučené obecné rozpravě. Než budeme pokračovat faktickými poznámkami, tak vás seznámím se dvěma omluvami.
Já jsem původně vystupovat vůbec nechtěl, ale trošku mě nadzvedlo ze židle vystoupení mého regionálního kolegy pana Baxy, který tady hovořil z titulu dlouholetého primátora města Plzně o tom, jak by NKÚ neměl rozhodovat o tom, jestli město poskytne 200 milionů například na činnost souboru divadla. To si myslím, že asi taky ne. Ale NKÚ by se měl velice dobře podívat na podnikatelské prostředí ve městě Plzni, které je úzce propojeno s politickými strukturami ve stejném městě, a to pod dlouholetou vládou ODS. Zastupitelé ODS byli pro proplacení, zastupitelé ČSSD, kteří byli v koalici, byli proti proplacení. A teď by bylo třeba, aby NKÚ alespoň svým rozhodnutím řekl, co je v pořádku. A to si myslím, že by bylo OK, protože Plzeň, a nebudu se opakovat, je dlouhodobě známá tím, že politické elity města jdou na ruku některým podnikatelům.
Po faktické poznámce pana poslance Fridricha vystoupí s faktickými poznámkami páni poslanci Adamec, Klaus, Baxa - v tomto pořadí. Ne, takže pan poslanec Fridrich nebude vystupovat s faktickou poznámkou.
Děkuji. Ale já jsem chtěl říct něco jiného.
Děkuji.
Já jsem chtěl zareagovat na pana poslance Valentu vaším prostřednictvím. Já mám Plzeň hrozně rád, teď už počítám minuty, až na ni půjdu, až to skončí. To je věc na plzeňské zastupitelstvo, kdo tam co dělá nebo nedělá.
Děkuji. Pan poslanec Baxa s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Valachová také s faktickou poznámkou.
Takže to, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, je zřejmý důkaz o tom, jaká je pravdivost vašich tvrzení. Protože za tou mlhou, o které já jsem hovořil, jsou také názory pana poslance Valenty, jednoho z poslanců, který podporuje tuto vládu, o tom, jak by Nejvyšší kontrolní úřad neměl nejenom obce kontrolovat, ale přímo jim nařizovat, co by s penězi měli dělat.
Děkuji. Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Valenta.
V rozpravě tady zazněla taková emocionální řečnická otázka, jestli si zaslouží Plzeňáci nějaké svoje divadlo, jestli to tedy bude ten Nejvyšší kontrolní úřad posuzovat.